Nesmíme být tlačeni tak, aby žádosti nebyly řádně projednány. Určitě máme podle mého názoru podporovat dobrovolné návraty u neúspěšných žadatelů o azyl. To jsou také návrhy pana kolegy Klučky. Z čeho však nesmíme ustoupit, je ústavní princip možnosti přezkoumat správní rozhodnutí. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že chceme žít v právním státě. Toto je opravdu základní princip právního státu a já jsem přesvědčena, že z tohoto nesmíme ustupovat. A pak musím říct, že mi na návrhu vadí ještě jedna věc, a vadí mi hodně. A to je přístup této vlády k našim podnikatelům. I v této oblasti. V jaké jsme situaci? Statisíce lidí jsou na úřadech práce. Tato vláda s tím neudělala vůbec nic. A dokonce ještě ta opatření, která předchozí pravicová vláda měla, tak zrušila. Možná to je populární pro vaše voliče. Ale je to smrtící pro naše podnikatele. Naši podnikatelé opravdu v tuto chvíli hledají desetitisíce pracovních míst. A my všichni víme, že to nesmíme spojovat s tím, co se odehrávalo zejména v roce 2015 v Evropě. To není řešení situace na trhu práce. Ale myslím si, že máme velkou šanci bez bezpečnostních rizik získat zaměstnance z Ukrajiny. Ještě pořád. A naši podnikatelé to opravdu potřebují. Ale reakce vlády na nedostatky na trhu práce je mimořádně pomalá a nesmírně nedostatečná. Opravdu, takovýmto způsobem to nejde. A spojovat Kvasiny a Plzeň s bezpečnostními problémy je myslím velmi nepatřičné. Ano, my musíme posilovat bezpečnostní prvky v rámci migračního procesu, to je naprosto v pořádku. My musíme vědět, kdo k nám přichází. Ale na druhou stranu nesmíme porušit ústavní principy a nesmíme jít proti našim podnikatelům, protože obojí by se nám hrubě vymstilo.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa.
Děkuji za slovo.
Ono by chtělo o této problematice něco více a hlouběji vědět.
Uplynuly dva roky. Já to připomínám jenom z toho důvodu, a děkuji panu poslanci Klučkovi za ty jeho pozměňovací návrhy, velice mu za to děkuji, připomínám to jenom z toho důvodu, že uplynuly dva roky a chtěla bych vědět, kolik sem za tu dobu přišlo těch, o kterých nevíme vůbec, ale vůbec nic.
Takže doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu pobytu na území České republiky, aby se to předkládalo. Ale na druhou stranu je to samozřejmě ochrana i toho člověka samotného.
Byly předneseny.
S tím, že ještě předtím bychom hlasovali o návrhu paní poslankyně Černochové, která navrhla opakování druhého čtení. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k návrhu procedury. Návrh procedury byl přijat. Prosím pana zpravodaje o jednotlivé pozměňovací návrhy. Další prosím. Návrh byl přijat.
Týkají se datových schránek a povinnosti pro další osoby.
Návrh nebyl přijat. Další prosím. Tento návrh přijat nebyl. Návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat.
Za třinácté. Nyní bych poprosila pana předsedajícího, aby dal hlasovat o jejím schválení.
Ale pokud to zůstane dohromady, tak je velmi problematické pro to hlasovat. A37 se týká zrušení povinného souhlasu ministerstva či krajského úřadu pro využití asistenta pedagoga a A38 se týká snížení počtu hospitací. Pro nás, kteří nejsme členy školského výboru, je prostě složité v jednom balíku hlasovat o různých věcech. Jak souvisí počet hospitací se zrušením povinného souhlasu s asistentem pedagoga? Podle mě nijak.
Děkuji. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě. Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.
Stávající právní úprava totiž požaduje celou maturitu. Používají se oba dva názvy.
Dámy a pánové, kolega Plíšek tady řekl, že část toho návrhu kolegy Klučky my nemůžeme podpořit. Já zde musím zdůraznit, že to my je nemístné. Klub TOP 09 nepřijal závazné stanovisko, já jsem na výboru podpořil návrh kolegy Klučky a podpořím ho i zde hlasováním na plénu.
Ale nedá mi to, já jsem jako ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu zároveň předsedou vládní Rady pro lidská práva. Jako problematické vnímá Rada vlády pro lidská práva zejména tyto čtyři oblasti: Vyloučení soudního přezkumu v řízeních o pobytech na území České republiky. Neposuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí do života cizinců a cizinek. Omezování práv rodinných příslušníků občanů České republiky na sloučení rodiny. Vy ovšem máte možnost se těmito podněty a doporučením rady zabývat a případně je zohlednit při svém hlasování.
Připravoval se v dynamické době, kdy migrace z roku 2015 velmi silně ovlivnila celé myšlení toho pracovního týmu. Mezitím vláda České republiky zadává audit národní bezpečnosti. Proč jste do toho zákona z té aplikační praxe, kterou máte, nedávali věci, které v oblasti rizik znamenají dosti výrazné nebezpečí pro vnitřní bezpečnost státu? Toto je věc správního řízení, které souvisí s pobytem na území České republiky. Je snadnější předcházet problému než čelit následkům neřízené migrace a nezvládnutí integrace. I zde je kladen důraz na efektivitu a skutečnou proveditelnost návratu cizince do domovské země či do země svého posledního pobytu. Co jsem udělal špatně, když jsem chtěl po ministerstvu, ano po ministerstvu, ať mi připraví návrhy, kterými zpřísníme ten proces, o kterém oni sami mluví, že je nedostatečný. Ale my jsme nechtěli udělat chybu.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. My bychom dnes měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, to jsou body 235, 242, 243, 244, 239 a 245, a v případě, že bychom tyto body projednali, tak bychom pokračovali body z bloku druhých čtení.
Děkuji za slovo, dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí v pořadu schůze. Prosím, usaďte se na svá místa. Prosím, pane poslanče.
Děkuji vám za podporu.
Aby nedošlo k nedorozumění.
Kdo je proti? Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné a prosím kolegu Bendu. Pan poslanec Ondráček. Teď doufám, že je všechno jasné.
Nikdo neříkal občanům, že si musí pořídit rozhlasové přijímače, když rozhlasové vysílání začalo, nikdo nenařizoval občanům, aby si pořídili televizní přijímače, když začalo televizní vysílání. Já jsem si toho vědom. Digitalizace rozhlasového vysílání proběhla v Rakousku, v Norsku už je analogové vysílání úplně vypnuto. A jenom my konzervujeme stávající analogový systém, protože si to takto přejí komerční vysílatelé.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, ještě než dám slovo paní poslankyni Kovářové, tak faktická poznámka pana poslance Komárka.
Já chci zareagovat na pana kolegu Kudelu. Ano, digitalizace rozhlasu je důležitá, zajímavá věc, leč zavádět ji partyzánským způsobem, jakýmsi přílepkem, který navíc není dotažený, protože zároveň nemění zákon o České televizi, protože Česká televize dosud je správcem veřejnoprávního multiplexu, tak zavádět to partyzánským způsobem je špatně. Soukromí vysílatelé nejsou zločinci, jsou to rovnoprávní a úctyhodní hráči na trhu s rozhlasovým vysíláním.
Já jsem se podíval do důvodové zprávy a nevím, jestli v tom hluku, který tady byl na úvod, doufám, že jsem slyšel správně. Pan předkladatel, pan ministr, tady říkal, že nám hrozí zase nějaké sankce z prodlení, že pokud nepřijmeme tento zákon, jsme v časovém presu a musíme pokračovat. Podívám se na ty roky. Takže opět tady máme ten standardní klasický případ, kdy něco nám tady leží dva roky. Kde je opět příčina? Hrozí nějaké sankce i úředníkům Ministerstva?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jen krátkou poznámku. Připomínám, že první výzva byla vypsána teprve před týdnem, po řadě odkladů. Ráda bych se právě v této souvislosti zeptala pana ministra a případně i pana premiéra, který za agendu Ministerstva průmyslu a obchodu nesl odpovědnost v době vypsání této výzvy, na podmínku, která toto čerpání komplikuje. Na to už upozornila některá média, která dále varují před reálnou hrozbou nevyčerpání prostředků na rozvoj internetu. Pane ministře, proč byla tato podmínka takhle stanovena? Nemůže skutečně ohrozit konkurenci a v konečném důsledku třeba také čerpání evropských peněz na rychlý internet? Bude pak mít zákon, který projednáváme, vůbec smysl, který si od něj slibujeme? Prosím o odpověď, pane ministře.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já bych si dovolil krátce reagovat na vystoupení paní poslankyně Kovářové. Omlouvám se, nemohl jsem včera tady být na interpelace, protože i toto téma bylo předmětem vaší interpelace, kterou jste avizovala.
Kolegyně, kolegové, já prosím o klid.
Proto jsme přistoupili k proceduře úpravy tohoto jednoho kritéria, která teď probíhá hlasováním v rámci monitorovacího výboru procedurou per rollam s tím, že definitivní termín pro ukončení tohoto hlasování je 24. dubna.
Děkuji panu ministrovi. Zeptám se na závěrečná slova. Ptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve třetím čtení projednáváme návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Jak už bylo řečeno během prvního a druhého čtení, tímto zákonem se zavádí do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Chtěl bych připomenout -
Já pokládám tuto atmosféru za nedůstojnou.
Chtěl bych připomenout, že lhůta pro transpozici této směrnice uplynula již 1. ledna loňského roku a Evropská komise již vede s Českou republikou řízení o porušení smlouvy. Návrh zákona projednal, jak už zde bylo zmíněno, hospodářský výbor, který je garančním výborem, a také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já bych chtěl v tomto svém krátkém úvodním slově poděkovat členům obou výborů za konstruktivní přístup, který byl nezbytný, abychom projednávání tohoto zákona mohli posunout dále.
Prosím pana poslance Kudelu. Tak prosím, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi, abych se pokusil ještě v tomto případě načíst jednu legislativně technickou změnu. Vzhledem ke lhůtám v legislativním procesu a k tomu, že návrh zákona bude ještě projednáván Senátem a následně postoupen prezidentovi České republiky, je nepravděpodobné, že se stihne datum účinnosti 1. července 2017, a navrhuje se proto účinnost 15. dnem po vyhlášení zákona. Takže poprosil bych vás, jestli byste umožnili průchod této legislativně technické změny.
Děkuji, pane zpravodaji. Prosím pana poslance Kudelu a potom paní poslankyně Kovářová.
Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, přeji vám krásný den. Je to dobře, že tento sněmovní tisk projednáváme, škoda je to, že ho projednáváme až v průběhu roku 2017, že nebyl projednán a přijat daleko dříve. V rámci sněmovního tisku byly předloženy některé pozměňovací návrhy. Na druhou stranu chci upozornit na pozměňovací návrh, který jsem předložil já, je uveden pod písmenem C. Předložil ho kolega Jaroslav Klaška mým jménem. Všichni jsme plátci koncesionářských poplatků pro Český rozhlas. Český rozhlas z našich koncesionářských poplatků vyrábí obsah, dobrý, cenný obsah, konkrétně Rádio Junior pro děti je velmi dobré, ale nemáme jako občané České republiky a plátci koncesionářských poplatků možnost tento program sledovat. Když jsem se ptal po digitalizaci, tak mi řekli ne, nedělej s tím nic, vláda schválí koncepci rozvoje Českého rozhlasu. Pravda, vláda schválila loni v létě koncepci rozvoje Českého rozhlasu, ale takovým stylem, že pozemní digitální vysílání Českého rozhlasu postavila na vedlejší kolej, vagon po té vedlejší koleji rozjela a ten vagon se nám zasekne na nějaké zarážce, na slepé koleji, a potom se řekne: ten vagon je špatný, protože nikam nedojel.
Za druhé.
Prosím pana poslance Vilímce.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem si vědom, že tento sněmovní tisk neměl ambici opravovat zjevné chyby v dalších zákonech, ale tímto sněmovním tiskem se otevřelo několik desítek, možná i stovek zákonů. A víte, ono těch příležitostí s postupujícím volebním obdobím, s přibližujícím se koncem volebního období ubývá, jak opravit některé zjevné chyby a nedostatky v těch zákonech, které jsme přijali. Jedná se o změnu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V souvislosti s projednáváním - a podotýkám nestandardním projednáváním - zákonů o rozpočtové zodpovědnosti byly také přijaty novely nejrůznějších zákonů včetně novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pozměňovací návrh obsahuje vlastně dva body. Ty chyby nebyly ani odstraněny Senátem, protože Senát, jak známo, vlastně celou tu trojici sněmovních tisků vrátil, takže nemohl ty chyby odstranit. Sankci prostě nikdo nezrušil a starostové se bojí, ona ta sankce je až do milionu korun. A starostové se bojí a volají, jestli to platí, či to neplatí. Pak se jedná o další věci, které nadměrně zatěžují obecní samosprávy, dobrovolné svazky obcí, fakticky některé věci nelze asi dobře plnit, přitom ty sankce skutečně jsou poměrně vysoké. Ten pozměňovací návrh má jedinou ambici. Nechci to rozebírat úplně podrobně, protože vím, že ten prostor tady na plénu Sněmovny není.
Děkuji, pane předsedo, hezké dopoledne, dámy a pánové. Nedělám to příliš často, takže prosím, abyste mě neobvinili z toho, že to dělám z důvodu nějakého obstruování. A to z důvodu, že jsem byla upozorněna Vojenskou policií na to, že některá ustanovení tohoto zákona neobsahují jejich návrh, který se právě týká Vojenské policie. A slova "v blokovém řízení" se nahrazují slovy "příkazem na místě". Je proto potřebné, aby Vojenská policie v rámci dohledu nad bezpečností provozu vozidel disponovala oprávněním kontrolovat platnost pojištění, a to požadováním předložení zelené karty řidičem vozidla. V případě zajištění porušení stanovené povinnosti je rovněž potřebné oprávnit vojenské policisty obdobně jako příslušníky Policie České republiky k projednání přestupku řidiče příkazem na místě.
Návrh byl přijat.
Takže v tom případě mohu pokračovat.

Stanovisko výboru doporučující.

Návrh byl taktéž přijat.
Další hlasování. To je pozměňovací návrh paní poslankyně Niny Novákové. Další hlasování.

Návrh nebyl přijat.
Já se teď podívám na legislativu.

Zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas.
Děkuji všem poslancům a poslankyním i opozici za prodloužení hlasování.
Přijetí opatření řešících identifikovaný soubor problémových oblastí povede dle předkladatele do roku 2020 k úsporám kapitálových výdajů hospodářských subjektů v rozmezí 20 až 30 % celkových investičních nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací oproti současnému stavu. I přesto má předkladatel, tedy vláda, celkově, a to nejen v ICT průmyslu, ale i v celé oblasti informačních a komunikačních technologií, vůči naší společnosti obrovský dluh. Urychlené zavedení vysokorychlostního internetu zakomponované dokonce v čelných prioritách vládního prohlášení v roce 2013 je i přes eventuální schválení tohoto zákona, se kterým v jeho principu zcela jistě souhlasím, prozatím převážně v nedohlednu. Ve zmiňované elektronizaci státní správy, jejím efektivním využívání nebo v podpoře internetové ekonomiky stále tápeme. A vidět Českou republiku v poslední sedmičce takto elektronicky nejméně vyspělých unijních zemí je opravdu nevídaně smutnou bilancí koalice. A teď k samému projednávání zákona. Pro vaši informaci, návrh na zamítnutí tohoto zákona nebyl podán.
Děkuji, pane zpravodaji. A my přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Ještě jednou děkuji za slovo.
Děkuji. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře?